Vy máte v tuto chvíli ve třetím čtení tady tuto novelu zákona o důchodovém pojištění otevřenu ani ne pět hodin v rozpravě. Ani ne pět hodin! A já jsem byl před paní poslankyní Lucií Šafránkovou jako první přihlášený v rozpravě a v tuto chvíli se nedostane na dalších 31 poslanců. Co to znamená?
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Šafránková.
Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Já si myslím, že se tady jasně ukazuje, že vládní pětikoalice má strach z ústavní stížnosti a z toho, že nejedná v souladu s jednacím řádem. A já chci, aby tady jasně zaznělo na tento mikrofon, že jsem nedostala prostor okomentovat, proč chci tento pozměňovací - nebo tento návrh na vrácení do druhého čtení podat.
No, to si snad děláte legraci, to snad není vůbec možný. Jsou to údaje, které zveřejnila Exekutorská komora České republiky. No, ale co jiného je premiér Fiala tím, co tady předvádí? Prima by s tím souhlasila. Kdy tedy premiér Fiala dodrží ten slib, který mi dal? Kdy půjde se mnou do přímého přenosu do argumentačního souboje do televize Prima? Čeština je samozřejmě krásný jazyk, takže ono se stejně všechno dá opsat jinými slovy. Já chci jít s premiérem Fialou v přímém přenosu, aby to nikdo nepřerušoval, nestříhal, chci jít s ním do televize. SPD se nebojí premiéra Fialy, že bychom argumentačně neobstáli. Oba dva znám samozřejmě. Jeden byl ze strany premiéra Fialy a druhý byl z naší strany. Ostatně, když jsem zaznamenal tu televizní debatu proti druhému opozičnímu lídrovi, tak to tedy bylo hodně zoufalé ze strany premiéra Fialy. No a teď samozřejmě se podívejme, jaká je ta situace tady. To budoucí je potřeba zdůraznit také. Nestandardní jsou ty návrhy vlády na zvyšování věku odchodu do důchodu na 68 let a více. Dokonce neomezeně chcete zvyšovat věk odchodu do důchodu. Chybí vám vize, chybí vám směr, je to v podstatě totální zmatek ve vládě.
Tak já bych chtěla říct, bylo řečeno, že pozměňovací návrh pana Maška se týká snížení důchodů funkcionářů Československé strany lidové a Československé strany socialistické za minulého režimu.
Já myslím, že máme pokračovat dále, protože jsme hlasováním jednoznačně rozhodli.
Děkuji za slovo. Stanovisko výboru doporučující. Je to opět pozměňovací návrh paní poslankyně Šafránkové a pozměňovací návrh navrhuje zmírnění podmínky pro nárok na výplatu předčasného starobního důchodu, kdy dle pozměňovacího návrhu má být umožněn souběh výplaty s příjmem do 75 % minimální mzdy měsíčně. Stanovisko výboru nedoporučující.
Ptám se, kdo je pro předložený návrh? Návrh byl zamítnut.
Jako další bychom měli hlasovat pozměňovací návrh pod číslem 2784, ale protože byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem A1 až A3, tak tento je nehlasovatelný. A pozměňovací návrh tady zavádí pravidlo, že osobám, které získaly 45 a více let doby pojištění, se předčasný starobní důchod nekrátí za předčasnost. Stanovisko výboru nedoporučující.
Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Stanovisko výboru nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 2789, který ruší všechny novelizační body, které mění mechanismus valorizace důchodů. Stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Já se omlouvám. Prosím kolegyně a kolegové, vím, že je ta procedura dlouhá, ale o ztišení, abychom všichni slyšeli, co paní zpravodajka říká.
Další hlasování, tak to bude pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 2788, pořád jsme u písmene B pozměňovací návrhy paní poslankyně Šafránkové. Bude-li tento návrh přijat, pak budou nehlasovatelné pozměňovací návrh pana poslance Raise, sněmovní dokument 2806, pozměňovací návrh pana poslance Juchelky 2856, které jsou totožné. Další hlasování, bude to pozměňovací návrh číslo sněmovního dokumentu 2789 pod písmenem B a ten ruší všechny novelizační body, které mění mechanismus valorizace důchodu. Teď máme před sebou ještě tři pozměňovací návrhy pana poslance Juchelky. Další pozměňovací návrh pana poslance Juchelky, sněmovní dokument 2856 se týká zachování současného stavu v podobě valorizace podle růstu cen a poloviny růstu reálné mzdy. Další pozměňovací návrh paní poslankyně Hanzlíkové, ten se týká zachování současné sazby, snižování procentní výměry starobních důchodů. také jde o členy Československé strany lidové a Československé strany socialistické. To byly všechny pozměňovací návrhy a nakonec budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má někdo námitek proti této proceduře a chce přednést jinou? Protože se jedná o poměrně složitou proceduru, tak bych ji nechala hlasovat. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu procedury. Návrh procedury byl přijat. K hlasování paní předsedkyně? Teď jsem se ptala, zda je tady námitek. K následujícímu postupu? Myslím, že paní zpravodajka určitě bude ráda tímto způsobem postupovat. Nyní tedy zahajujeme hlasování o jednotlivých samostatných návrzích tak, jak byly předneseny proceduře, kterou jsme si právě hlasováním schválili a já prosím paní zpravodajku, aby nám vždy právě takto sdělila, který pozměňovací návrh hlasujeme. Prosím.
Tak jako první návrh budeme hlasovat návrhy legislativně-technických úprav, jak je tady přednesl pan poslanec Mašek.
Nemůže být, nebyl výbor. Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Mašek k hlasování? Jako k námitce ve smyslu, že máte jiné hlasování nebo nemůžeme tady rozpoutat další diskusi. Ano, toto hlasování rozhodlo... Moment, nebudeme takto pokračovat v diskusích, které jsou ne na mikrofon. Já jsem přesvědčená o tom, že tady není nikdo, kdo by namítal, že nevěděl o čem hlasoval. Pokud namítáte, že někdo nevěděl, o čem hlasoval, tak jako nemáme jak postupovat jinak.
Ve stejné situaci logicky jsou i Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Ve stejné či podobné situaci. To znamená, to je přímo zločin, tohleto. Takovýmto způsobem vytahat miliardy z kapes našich všech slušných občanů a firem. No a teď říkáte, že nemáte peníze pro invalidní důchodce, zamítli jste tady návrh SPD na zvýšení příspěvku na péči, říkáte, že nemáte peníze na rodiny s dětmi, na pracující rodiny s dětmi, říkáte, že nemáte peníze pro invalidní, starobní, vdovské a sirotčí důchodce. Vy nemáte peníze na studenty, kterým jste zkrouhli slevu na jízdné i důchodcům. Vlastně vy jste okradli o peníze všechny občany České republiky plošně, abyste mohli přeposlat nesmyslné kompenzace distributorům energií, protože jste nezastropovali tak, jak jste měli, nejenom včas, a navíc ještě vysoko. Do toho máme dražší potraviny než v Polsku, takže i potraviny, ty základní životní potřeby, tady cenově eskalují. A kde už na to mají lidi brát peníze? Ale hlavně je potřeba se porovnat i s okolními zeměmi. To znamená, vy ještě drtíte českou ekonomiku tím, že za a) občany nutíte jezdit nakupovat potraviny do Polska. To znamená, klesají tržby v maloobchodě, jak víme, což je samozřejmě problém ekonomický, protože klesá potom příjem státu, který by mohl být. Mimochodem, když se podíváte na ta čísla, na ty statistiky, které určitě Fialova vláda zná, jenom o nich mlčíte, tak Maďarsko má nejlevnější cenu plynu vůbec v celé Evropské unii ze všech zemí EU. Je to mimochodem samozřejmě díky té bilaterální smlouvě s Ruskem. Nejnižší cenu plynu v Evropské unii. Mimochodem elektřina. Takže takovýmto způsobem jedná vůči českým občanům a firmám Fialova vláda. Do toho slyšíme, že si objednal na cestu do Japonska speciálního fotografa za 100 000, aby ho tam fotil. No, to je úplně neuvěřitelné, musím říct, no. Přitom právě ministr Bartoš z Pirátů má ve vládě přece na starosti řešit dostupnost bydlení. Jsou tady drahé náklady na bydlení, předražené bydlení, že slušní a pracující čeští občané už ani nemají na to si pronajmou byt v Praze. No logicky, protože ti ukrajinští ekonomičtí migranti samozřejmě zvýšili poptávku a samozřejmě se zdražily nájmy tak, že na české občany... Takže KDU-ČSL a Piráti, to jsou ti, kteří tady v prvé řadě podporují nepřizpůsobivé. No, byla to konkrétně tady paní Richterová z Pirátů a pan Čižinský, poslanec KDU-ČSL to byl. No, a my jsme ten návrh... takže to v minulém volební období těsně neprošlo, ten návrh, už jsme to protlačili do třetího čtení, takže dál tady sosají dávky nepřizpůsobiví. Takže ministr pro místní rozvoj Bartoš, ten má na starosti, aby řešil dostupné bydlení. A proč o tom chci znovu hovořit? Polsko a Maďarsko se postavily proti. Němci, odpovědní za migraci, mají tu drzost vyzývat nás k solidaritě. Merkelová sem natahala prostě nepřizpůsobivé migranty do Evropy. Co k tomu říká Viktor Orbán, premiér Maďarska? Cituji: Brusel zneužívá pravomoci, chtějí umístit migranty do Maďarska silou. To je nepřijatelné, chtějí nuceně z Maďarska udělat zemi migrantů. Konec citátu maďarského premiéra Viktora Orbána. Jsou to představitelé politických stran ve svých zemích, které mají poloviční podporu občanů, opakovaně, cca poloviční.
Tak co nám sdělil pan premiér v rámci panelu Kreativní Česko? Česko jako brand. Baťa je brand, za první republiky, za Masaryka jsme byli brand. A pan premiér říká - Česká republika by měla patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa. Vy jste na místě dvanáct. A bude hůř, protože zkrátka vy ničíte tuto zemi. No, tak já nevím - dělá si srandu pan premiér? Jo, ale to je vaše chyba, že jste nezastropovali cenu elektřiny u výrobců! Že nás to stálo, ti Ukrajinci, 85 miliard? A všichni vědí, kam ty peníze šly. No a co dělala ODS po revoluci? Proč jste si nevzali nějakého poradce? Proč nemáme rychlovlaky? Protože to byla korupce! Protože jste měli opoziční smlouvu! A potom přišel Bárta a myslel si, že taky udělal nějaké kšefty. A ještě jednou, vážení spoluobčané - víte, kolik platí Slováci za megawatt na Slovensku? Znovu si to spočítejte. Máme nejdražší elektřinu, nejdražší. To zastropování, to byla sranda, ne? Máme stále nejdražší elektřinu a pan ministr Síkela nám stále říká, že máme plné zásobníky plynu. Ještě nám zkuste říct, za kolik to ten ČEZ nakoupil, ten plyn, a za kolik to prodal. Takže energetika. Ano, my vyvážíme všude - Rakousko, Slovensko, vyvážíme, ano, na to Slovensko, kde lidi mají násobně, třikrát levnější elektřinu. A to byl celý problém inflace, kterou jste nezvládli. Vy jste i dokonce vyvolávali tu inflaci tím, že jste strašili, stále, ano. Jediný nezávislý ekonom pro mě je profesor Švejnar. Všichni ostatní, ti vaši experti, je potřeba se podívat, kdo je platí, odkud přišli a kde byli. No, to je ale drzost. Potom se diskuse vedla o budoucnosti autoprůmyslu. No, představte si. My jsme zlevnili ty zakázky čtyřikrát. Takže budoucnost autoprůmyslu... A já nevím, proč ti fanatici v Evropě nám mají přikazovat, v jakém autě máme jezdit. Neexistují. Jsou tři laboratoře na světě, kde jsou. Tak vám řeknu teď jeden příběh. A on otevře kufr, vytáhne berle, vyhrne si košili a celou páteř má stehy, nevybrané. A teď stále vidíme, jak ty Tesly hoří.
To znamená, ten Green Deal EU, to je přesně to, proč lidé tady platí, dneska naši občané, čím dál dražší energie, čím dál dražší potraviny... auta zdražují, všechno v České republice zdražuje. Kde na to mají lidé vzít? To znamená, zadlužujete úplně nehorázným způsobem, a dokonce k té půjčce 137 miliard korun, kterou si... další půjčku si berete a chci zdůraznit, že Evropská unie žádné peníze nemá, jak víte. Ona už nemá peníze, ona vydává dluhopisy. To jsou naše peníze a je to na základě ručení České republiky, to znamená ručení všech občanů v České republice. Je to neskutečné! Evropská unie nemá žádné peníze, je to ekonomické, směřuje to už k ekonomickému kolapsu a vy s tím tady souhlasíte. K té půjčce máme samozřejmě zásadní výhrady, ale nejenom my jako SPD, ale navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty, včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Že vy, jak řekla ekonomka Švihlíková v televizi Prima, renomovaná ekonomka, vy jste lhali, lžete a budete lhát. To je opravdu takhle prolhaná vláda. A pojďme k tomu úvěru, který navíc - ještě si chcete brát od Evropské komise, ovšem i ta ty peníze má na dluh, takže je to dluhová unie, to není Evropská unie, je to dluhová unie. No, to je ten Green Deal. A proč o tom hovořím? Takže, jak hospodaří Fialova vláda? Už jste je okradli letos v červnu - od června v průměru o tisíc korun měsíčně, protože jste zrušili tu zákonnou valorizaci, na kterou měli v červnu občané nárok. Ono už to bude mnohem víc, proto je to cirka sto miliard, protože s těmi zbraněmi už je to údaj z jara. Na jaře už to říkal premiér Petr Fiala v médiích. Takže 100 miliard korun Ukrajincům, ale naše lidi totálně sdíráte z kůže. Takže tohle to je politika Fialovy vlády a to číslo, kolik jste vydali na ty Ukrajince, to je tady potřeba zopakovat, protože je to nová informace. No a znovu zdůrazňuji, je potřeba si ještě jednou zopakovat, že vy nepočítáte s tím návratem těch migrantů zpátky na Ukrajinu. Byla to obrovská lež, kterou jste obelhali celou Českou republiku. A vy počítáte s tím, že tady zůstanou, to znamená, je to opět na úkor českých občanů a já vůbec nechápu, je to jasné porušení všech vůbec i právních norem, že vlastně vy jste tady zlegalizovali ekonomické migranty. Ale zlegalizovat ekonomické migranty tímto způsobem, to je opravdu vrchol. To je zločin! Zrušíme je a uděláme opět pořádek, aby český občan byl na prvním místě. Teď samozřejmě Fialova vláda ještě ten problém eskaluje dále, protože Evropská unie přišla s dalším návrhem... No, ještě se zastavím u těch peněz. Evropská unie, ano, to je politika Fialovy vlády, kdy eurokomisařka Ursula von Der Leyenová řekla tento měsíc v Madridu, když Španělé přebírali předsednictví Rady EU, vyzvala členské státy EU, aby zaslaly Evropské unii další stovky miliard. Stovky miliard!
Já to nechci, ta elektroauta! Ano. Tam to začalo, tam začala zkáza evropského průmyslu, protože Merkelová si myslela, že do Německa přijde tsunami jako v Japonsku. No a co řekl ten Volkswagen? Že v Čechách budeme vyrábět jenom spalovací motory. Když už mluvíte o automobilovém průmyslu. Vždyť vy jste k tomu vůbec nepřispěl, vy jste lhal. Nezvládla to. Říkal o Kalouskovi, že je ko tečka, tečka, tečka. No, takže kde jsme to byli? Automobilový průmysl? Ano, pane premiére, spousta lidí se směje, když to říkáte vy! Potom - patříme mezi nejbezpečnější země světa, no, představte... Nepatřili jsme, pane premiére, za nás, ještě v roce 2021 jsme byli na sedmém místě, teď jsme na dvanáctém. Kriminalita dramaticky stoupá, jsou tady ruskojazyčné mafie. Ano, a pan ministr vnitra s tím nic nedělá. Protože jste oznámili, že budete snižovat platy, tak co ti policisté udělali?